Teď je otázkou - liší se v té výši. Přidávám se k paní poslankyni Hnykové prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za slovo.
Děkuji paní poslankyni.
Mnohé už tady bylo řečeno.
Byl jsem nařčen z toho, že společně s Ministerstvem průmyslu chci přihrávat nějaké ohromné, možná nezákonné prostředky provozovatelům terestrického vysílání, že hrozím arbitráží, nebo ohrožuji Českou republiku možnými arbitrážemi a podobně. Ty platíme všichni ze zákona na základě něčeho jiného. Ale za ten samotný příjem - já to úplně zjednoduším, ten příběh. A stalo by se co? A tak se vás všech, kolegyně a kolegové, ptám, jestli tohle chcete udělat. Já to své vystoupení zkrátím, případně budu reagovat, pokud by se tady rozproudila další debata. První bod je strategie vlády - nějaké strategické nasměrování, které určila vláda v souladu s Evropskou unií a také se Světovou radiokomunikační konferencí. To už máme. Prosím, abychom nereflektovali na návrhy na nějaké odložení nebo zpoždění. Tady jsme spolu v jednoznačné shodě. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Dámy a pánové, já mám určitou potřebu reagovat na předřečnici vaším prostřednictvím. A ten bod navrhl pan kolega Stanjura, jestli jsem si všiml, jestli dovolíte, abych vám to připomněl, nebo si přečteme zápis. Druhá věc. Já si myslím, že to byla 70. a 80. léta. My teď doháníme v řadě ohledů to, co ti lidé nemohli svou vlastní ekonomickou aktivitou dosáhnout, protože v té době nikdo nesměl mít soukromou ani trafiku a mohl maximálně pěstovat rajčata a vajíčka. Ta základní odpovědnost na nedofinancování sociální situace těchto generací je trošku někde jinde.
Prosím, paní poslankyně.
Ještě se opravím: v letošním roce, v rozpočtu na rok 2017, aby 226 mil. korun šlo právě na zvýšení platů v sociálních službách. Takže teď se tady netvařme, že jsou bojovníci jenom někteří. Je to tak, že opravdu tady v průběhu tohoto volebního období jsou různé návrhy, které se hlasovaly, a můžeme si ještě zpětně dohledat, kdo se jak k tomu hlasování následně postavil.
Nicméně není pravda, že se nic neudělalo. Takže není pravda, že by tato koalice nebo tato vláda nic pro sociální služby nedělala.
Pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já nejprve zareaguji pozitivně. Takže jí děkuji za to, že tento bod navrhla na minulé schůzi, a děkuji za to, že se tomu věnovala už i v minulosti právě i s návrhy týkajícími se státního rozpočtu. Potom bych měl jednu připomínku, také vaším prostřednictvím, pane předsedající, k paní poslankyni Aulické. Není to ve zlém, ale já nemám rád generální soudy. Pokud tady chceme vést nějaký politický soubor a tady je to kolbiště, kde ho vedeme, tak nebuďme generální, říkejme ty věci tak, jak byly. A pokud se týká těch opatření směrem do budoucna, my bychom byli pro systémové řešení, ale v tuto chvíli vidíme, že ten čas na systémové řešení tady není. To znamená, pokud najdeme teď řešení té kritické situace, tak my jej podpoříme, a pak hledejme to systémové řešení. Je to škoda. Svolávají se tiskové konference.
Paní poslankyně Aulická, její faktická poznámka, po ní pan poslanec Opálka a paní poslankyně Semelová.
Tak jenom v rychlosti. Děkuji za slovo. A jenom mi dovolte k tomu dalšímu. No víte, prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme trošku na tu politickou úroveň z vaší strany už zvyklí.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já bych rád reagoval na vystoupení pana kolegy Gabala. Co se týká starých důchodů, dříve dostávali lidé příplatek na bezmocnost. Ale ten výsledek byl rychlý. A kde ty peníze jsou? Prostě se vybudoval systém a za to zodpovídá především strana KDU-ČSL, když už tu padají tato obvinění. Protože - já už jsem tu k tomu hovořil několikrát a nebudu to rozvádět - systém sociálních služeb, tak jak je připraven, není pro budoucnost.
Děkuji.
Bohužel ten návrh mi neprošel. Úředníků máme čím dál více na ministerstvu. Tak já vám, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, můžu říci, že určitě ano. To bychom jim také měli, myslím si, ubrat. Na ně bychom rozhodně měli také myslet, protože i jejich práce je velice přínosná a důležitá. Každý kraj k tomu přistupuje jinak. Můžete si říct Praha je bohatá, nicméně k tomuto bych řekla, že bychom měli přistupovat mnohem spravedlivěji. Myslím si, že už měly růst mnohem výrazněji v celém tomto volebním období. Děkuji za pozornost.
Také já, i když jsem tedy z pravicové strany, tak se přiznám, že jsem navštívila už mnoho různých sociálních zařízení a stále navštěvuji zařízení sociálních služeb. I v Praze, i když jsem tedy, řeknu, takzvaně z venkova, tak i v jiných krajích a zejména tedy v Kraji Vysočina. Situace v sociálních službách je opravdu špatná, tristní. Mnohdy by potřebovali muže, ale v těch službách, které známe, jak fungují, tak tam většinou živitel rodiny pracovat nemůže, protože to je to dnešní téma, o kterém mluvíme - přidejme do sociálních služeb. Mluvíme tady, vláda tady je zastoupena jedním panem ministrem, tedy možná už vicepremiérem, tak věřím, že to všechno vyřídí, aby to, co budeme zde přijímat jako usnesení, že zde padaly argumenty velice vážné a že si toto tedy přejeme, aby k tomu opravdu došlo, k přidání pracovníkům sociálních služeb. Já se zmíním ještě také nějakými konkrétními postřehy. Už se to hodně často stává. Mluvíme dnes jenom o pracujících v sociálních službách, ale tak jak zde vládou bylo slibováno, tak jsem zaregistrovala, a ptají se nás na to lidé v krajích, jak to bude s kulturou. Takže já tady vznáším i tento dotaz, protože i v tomto oboru pracuje mnoho lidí, kteří jsou vysoce vzdělaní odborníci, vysokoškolští většinou, a také mají podobné nízké platy.
Děkuji, pane místopředsedo. Já se jenom zdvořile připomínám panu ministrovi, že jsem neobdržela odpovědi na své otázky. Netrénuji ho tady z nějakých paragrafů, jestli když vypadne slovo že a nahradí se slovem ale, tak co to znamená. Ptám se ho jako čelného představitele tohoto resortu, jaký má názor na stabilizační příspěvek, a prosím, aby mi odpověděl.
Děkuji paní poslankyni.
Tak ještě jednou děkuji a budu teď úplně stručný.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Následující body se přečíslují. Odůvodnění tohoto návrhu.
Děkuji panu poslanci. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy...
Já bych ještě si dovolil přečíst, že výbor pro bezpečnost, který je garantem, ve svém usnesení 167, přijal také několik pozměňovacích návrhů. Opakuji tedy, je to usnesení číslo 167 výboru pro bezpečnost, ke kterému se hlásím. Budeme o tom ještě vést velkou diskusi.
Pokud se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Neeviduji návrhy na vrácení či zkrácení lhůty, či aby se garanční výbor návrhem nezabýval, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. Dále byl přikázán výboru pro zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi po odůvodnění panem Ing.
Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru.
Přece proč to má být navýšení 3 000 korun? Pamatujete si na tu diskusi, kdy vláda přijela do krajů a řekla: zvýšíme platy řidičům, kteří jezdí pro kraj.
Děkuji panu předsedovi Kučerovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo.
Já jsem myslel, že novým ministrem financí je Ivan Pilný, a on si na to zřejmě myslí Michal Kučera, ale nevadí. Úplně jednoduše. Ten návrh vychází ze zkušeností ředitelů těchto organizací. Je kompromisem. Je to spíš minimální částka, protože vím, že takový postup musí být postupný. Za druhé, jenom slušně odpovím, nebudu to komentovat. Jde o to, kdo tu práci vykonává, a ne jestli je to neziskovka, nebo je to městská firma, krajská nebo státní, zda je to příspěvková organizace nebo jiná právní forma. Na to jsou velmi přísné podmínky. Nicméně si myslím, že si taky zaslouží podporu. Ta usnesení se doplňují, nejdou proti sobě. To druhé dává vodítko jak a říká, aby pan premiér v příštím jednacím týdnu nám podal informaci, pokud už budou vědět, jak to budou řešit.
Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o usnesení. Nejprve o tom, které navrhl pan předseda Stanjura, poté o usnesení, které navrhla paní Hnyková.
Paní poslankyně, kontroluji vizuálně, s tím souhlasí. "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby od 1. července 2017 zajistila zvýšení platů pracovníkům v sociálních službách minimálně o 3 000 měsíčně." Děkuji za podporu našeho návrhu.
Pan poslanec Zavadil k proceduře, prosím. To se omlouvám.
Musíme se vyjádřit hlasováním o tomto návrhu. Už se nedá měnit.
To v současných podmínkách není dostatečné. Upozorňuji, že dobrovolní dárci krve - muži mohou dát krev pětkrát, ženy čtyřikrát za rok. Nejde o jedinou změnu, kterou navrhujeme. Abych své vystoupení shrnula, cílem našeho návrhu bylo pomoci lidem, kteří druhým darují to nejcennější, krev či kostní dřeň, a tím darují i život. A tímto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu naší novely.
Děkuji.
Obsahově mám situaci ulehčenou, protože paní kolegyně vlastně jádro řekla.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Jako chirurg v oblasti hlavy a krku vím, že bez krevních derivátů se skutečně nedá mnohdy operovat. Já pracuji ve městě Brně, to je kousíček do Rakouska. Jenom takovou drobnost. Na operaci takového nádoru se plánuje pět až šest litrů krevních převodů.
Dále do obecné rozpravy nemám další přihlášky, takže ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Budeme tedy pokračovat. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1056 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Kdo je proti? Nikoho nevidím, proto ji končím. A zeptám se ještě jednou na závěrečná slova. Není zájem. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Pokud vezmete veřejnoprávní smlouvy, které jsou, a podíváte se a jezdíte po České republice, tak víte, jak funguje měření rychlosti. Pojedete k nám do Krkonoš. Cestou projíždíte několika obcemi. Tady vám říká ten, kdo ten radar tam dává: Zklidněte rychlost jízdy, už nejste na dálnici, tady chodí osoby, tady chodí děti do školy, tady chodí lidé. Tam vás nikdo nezaznamenává, pouze vám dáváme informativně, že jedete příliš rychle v obci. A takto to pokračuje dále přes další obec, která už je součástí města Trutnov, kde máme také informativní radary a kde vás upozorňujeme, že opět porušujete rychlost jízdy. Ale v každém případě od té doby, co tam radar je, nedošlo tam k smrtelnému úrazu. Ovšem položme si otázku, a na to by mohl odpovědět třeba i pan ministr vnitra, jestli personální stavy u dopravní policie jsou tak dobré a v takovém početním stavu, aby frekvenci měření rychlosti jízdy, kterou provádí Policie České republiky a zároveň obecní policie, bude taková, anebo zda se podstatně sníží. V případě, že ne, tak obce, které do toho investovaly, jsou to pro ně vyhozené peníze, protože obce jako takové samy měřit rychlost jízdy nemohou. Trutnov nebo Dvůr Králové nad Labem.
Ale pokud toto jasné není, pak nám opravdu ty arbitráže hrozí. Protože nikdo netvrdí, že bude problém s tím, zaplatím deset nových šroubečků do vysílače a chci za ně kompenzaci. O to podle mého názoru vůbec v tom příběhu nejde. Jde o to, jestli prodloužení licencí je korektní, nebo není korektní. To je první věc, kterou jsem chtěl. Zase. A já bych byl moc rád, abychom to tady neopakovali, protože ti lidé budou pak zklamaní, až zjistí, že to, co jste jim sliboval, neplatí. Dotaz, který jsem směřoval na ministra vaší vlády. První části rozumím. A já se obávám, že se tak v brzké době může stát a že je zbytečné těm lidem říkat a slibovat, že nebudou zpoplatněné televize, když i to zemské vysílání bude zpoplatněno. Já celý ten přechod pokládám za mimořádně sporný, minimálně jakoby nedodiskutovaný, jak se to dělat mělo, s tím, že veškeré kompenzace se poskytují jenom několika málo soukromým hráčům na trhu. Tady se prostě řekne: jediný, kdo bude podpořen, je to, aby mohly tři roky běžet vedle sebe dva typy vysílání a na dalších deset let měl někdo monopol na terestriální vysílání. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní přečtu několik omluv. To je, doufám, vše, co mi sem přinesli. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Dobrý den, děkuji za slovo. Nicméně už tehdy na tom jednání jsme kladli mnohé otázky a bohužel jsme dodnes nedostali dobré odpovědi, tak aby ty naše pochybnosti a rizika tohoto návrhu byly rozptýleny. Trošku zapomínáme, a ti, kteří tak vášnivě obhajují tuto novelu, tak vlastně zapomínají zmínit ten fakt pro spotřebitele. Nucená výměna televizorů. A ptejme se, zda to opatření je sociálně citlivé, nebo necitlivé, které domácnosti s tím budou mít větší finanční problém a které ne. Nebudu číst těch 17 dodatečných dotazů, které dostala Česká republika, všechny, jenom některé. Mohl byste prosím poskytnout doklady prokazující neschopnost soukromých společností financovat technologický upgrade ze svých vlastních zdrojů, které by dokazovaly selhání trhu? Jinými slovy, je pochybnost, zda ty kompenzace být mají. A Česká republika bude dokládat, že soukromé společnosti nejsou schopny z vlastních zdrojů a z vlastních rezerv ufinancovat.
Za druhé není od toho, aby jezdila do samoobsluhy ke krádežím, skutečně není. Ale v tom případě skutečně udělejme ruku v ruce s tím takové kroky, které posílí státní policii, aby toto řešila státní policie. Tato možnost by nám v tuto chvíli měla být upřena. Často jsou obce, které velice těsně sousedí. Je celá řada obcí, které si logicky nezřizují obecní policii a požádají právě ono sousední město, aby na jejich území působila. O tom, jaké tam bude dopravní značení, jaká tam bude rychlost, jaké tam budou dopravní značky, o tom bohužel nerozhoduje jenom samospráva. Takže já tady jednoznačně podporuji názor svého kolegy pana poslance Farského a věřím, že městské policii umožníme měřit rychlost na základě dohod samospráv i právě v těch sousedních obcích. Děkuju za pozornost.
Děkuji.
Řešení toho, že některá instituce, v tomto případě dopravní policie, nedává takový výkon, jako bychom chtěli, řešení v tom, že to dáme jiné instituci, v tomto případě městským policiím, je podle mě řešení chybné. Když vystoupil můj pan předseda a pochvalně se k jeho vystoupení vyjádřil člen sociální demokracie a dělali z toho dalekosáhlé závěry, tak vystoupil pan poslanec Farský v trojjediné roli - člen klubu TOP 09, STAN. Kandiduje za STAN. A vás podporuje člen komunistické strany. Tak jako věřím, že vy jste si neobjednali kladné vystoupení poslance za KSČM, tak my jsme si neobjednávali žádné vystoupení člena sociální demokracie. A zpátky k tomu problému. A splní to obojí. Vy můžete dělat tu aktivní ochranu, o které mluvíte. Všechno jde, když se změní zákon. Ale na to ti zastánci radarů nijak neslyší. Říkám - a co s těmi radary, co už jsme si nakoupili?